To znamená, tohle je těžký proces po 45 letech vytváření smluv a spojování se s někým. Takže první věc je, že potřebujete, aby ten dotyčný přesně definoval, kam se chce dostat, aby řekl, jestli je pro norskou variantu, nebo celní unii a podobně. Problém prostě není to, že my bychom házeli klacky. Problém je, že na britské straně se ukazuje být nemožné si vyjasnit, kam vlastně chtějí směřovat. Takže to, co jste řekl, pravda není. Ta obtíž procesu je v něčem jiném než v Evropě a Evropa se zaplať pánbůh chová slušně.
Faktická poznámka pana poslance Klause, po něm budou následovat faktické poznámky paní poslankyně Pekarové Adamové a pana poslance Bendy. Prosím, máte slovo.
Jde čistě o to, že britští občané vyjevili svoji vůli. Já si myslím na rozdíl od většiny Sněmovny, že žádný brexit nebude, protože ta situace už je tak strašná, že... Tak to je asi můj názor.
Děkuji. Paní poslankyně Pekarová Adamová, faktická poznámka.
Já chci reagovat na pana předsedu poslaneckého klubu SPD vaším prostřednictvím, pane předsedající. Je teda ta dohoda aspoň dobrá pro občany Unie? Vidíme, že to trvalo velmi dlouhou dobu, a stále jsme se nedobrali vlastně žádného pořádného výsledku.
Děkuji.
Já patřím k pamětníkům tohohle sálu a pamatuji se, jak jsme v roce 1992 za půl roku dokázali rozdělit společnou republiku, která byla provázána mnohem déle a mnohem důkladněji a šlo to, když se chtělo. Naštěstí u toho nebyli sociální demokraté, to je pravda. Kdybychom tehdy do toho nechali zasahovat Miloše Zemana, tak máme referenda a konec.
Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Pekarová Adamová.
Zjistili jsme, že žijeme v komplikované situaci. Některé z našich dětí jsou dospělé, jiné ještě malé. To nám dělá velké potíže při pasové kontrole. Ani ve stejné řadě nemůžeme stát s celou rodinou. Jak může být rodina rozdělena? Určitě není spravedlivé ani rozumné, aby v jedné rodině byly děti s českou národností a měly staršího bratra nebo sestru bez nároku na ni jen proto, že se narodily dříve. Naše děti, které nemohly dostat české občanství v roce 2014 nebo 2015, jsou na svůj český původ a českou kulturu velmi hrdé, dodržují české zvyky. Myslíme si, že naše děti by měly také být považovány za plnohodnotné občany České republiky. Chci upozornit na to, že česká komunita v Brazílii je velice aktivní českou komunitou, chránící naše zvyky a národní tradice.
To byl pan poslanec Leo Luzar. Další přihlášky do obecné rozpravy již nevidím. Končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan poslanec Zdeněk Ondráček - máte zájem? Přistoupíme k hlasování o návrzích. Já zagonguji, abych přivolal poslance do sálu. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Přistoupíme k hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Další návrh nevidím, proto přistoupíme k hlasování. Jedná se o Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou.
Ještě jednou pěkné odpoledne.
Já mám moc zkušeností jako starosta, kdy naše obec vlastní a provozuje penzion s hospodou a restaurací. Mně to přišlo, že to je vybírání výpalného, nikoliv že bychom platili nějaký poplatek. Nevím, proč mám za to takto platit.
Děkuji.
Děkuji konečně za slovo. A já bych se chtěla přimluvit za to stanovisko Ministerstva kultury. To, o čem se zde dneska bavíme a co do této novely vnesl Senát, je na dlouhou jinou debatu. A já se za tu debatu docela přimlouvám. Přiznávám se, že nejsem zrovna velkým zastáncem OSA, jako bývalá vedoucí odboru školství a kultury mám také své zkušenosti s tím. Na druhou stranu tady zaznělo, že autoři nejsou kráceni na svých právech. "Hudba, herecký výkon a ostatní zaznamenané umělecké výkony a záznamy jsou soukromým duševním majetkem tvůrců - autorů hudby, autorů textu, interpretů, herců, dabérů, režisérů a vydavatelů. Jedná se o investici do jejich uměleckého díla. Za hudební dílo nedostali autoři ani zpěváci v okamžiku jeho vzniku nic zaplaceno. Vydavatel naopak investoval do nahrávky nemalé finanční prostředky. Stává se tak majitelem tohoto záznamu. Je tedy naším právem nabízet a prodávat námi vytvořený chráněný obsah, za který a priori nedostáváme zaměstnanecký plat." A ještě jednu větu k tomu dodám z textu, který nám byl zaslán. A všichni víme, že je provozovatel heren. Petiční výbor by měl doporučit jednání k této petici a my se potom k řešení toho, jak zacházet s autorskými právy, s produkcemi v těch skutečně malých provozovnách, byla tady řeč o kadeřnictvích, k tomu bychom se měli vrátit. A já jsem domluvena, mám příslib minimálně od pana Kepky v tom smyslu, že oni jsou připraveni na toto téma jednat. Ale udělejme to skutečně fundovaně, tak jak o tom mluvil pan kolega Bláha a někteří další.
Prosím.
Já bych chtěl jenom reagovat na kolegu, který tady mluvil o školství. Děláte chybu, že to platíte. V okamžiku, kdy uvedete, že používáte televizor jako monitor, tak prostě nemusíte platit nic. Je to jenom neznalost. Prostě tak to je! Zkuste se na ty OSA obrátit a zjistíte, že ta situace je jiná. Chce to, už když kupujete tu záležitost, tak to musíte uvést, na co to budete používat. A ne to kupovat jako televizor! V okamžiku, kdy to kupuju jako televizor, tak je jasné, kupuju televizor. Já mám deset provozoven. A ani v jedné neplatím ani korunu. Chodí tam OSA pravidelně na kontrolu, pravidelně tam je na kontrole. Takže je to jenom o tom výkladu, o tom, abyste s těmi lidmi spolupracovali. Předložili jim to, co máte předložit, pak to funguje. A samozřejmě, oni se budou snažit, aby dostali co nejvíc peněz od těch lidí, kteří nejsou schopni se bránit. To je normální záležitost. Všude je to o těch argumentech.
Přibyly nám dvě faktické poznámky.
Tady přichází na podnět Evropské unie návrh, který by zařadil jako ty osoby, které mohou podávat to podání, jakékoli nevládní organizace, které usilují o ochranu přírody. Ten náš zákon to říká slovy, že to může být právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí a jejíž hlavní činnost není podnikání nebo jiná výdělečná činnost. Tak aby to nemohly být právě tyto ad hoc vzniklé organizace. Proč vlastně my vyzdvihujeme tak významně ty organizace činné v ochraně životního prostředí? Proč pouze ony mohou podávat ta podání? Čím jsou ony v tomto smyslu tak významné? Mají nějaký patent na rozum? Jsou to lidé, kteří mají za sebou nějakou historii právě v oblasti ochrany životního prostředí, nějaké zkušenosti? Samozřejmě pak omezíme jiné nevládní organizace, které fungují v nějaké jiné oblasti a které nebudou moci podávat tyto návrhy. No samozřejmě, to má u nás každý, ne? Přístup k soudu má u nás každý občan a nemusí být takto zvýhodňován. Takže já tedy shrnu své vystoupení takto. Myslím si, že v této podobě je tento zákon pro naši republiku škodlivý. Myslím si, že bychom jej měli zamítnout, pověřit pak neformálně pana ministra, aby znovu nějak dojednal ty podmínky s Evropskou unií, abychom nedávali nevládkám v oblasti životního prostředí takto výjimečný mandát a poměrně velkou pravomoc do rukou. A proto tedy navrhuji zamítnutí toho zákona.
Děkuji za přesné dodržení času.
Já jsem chtěl jenom reagovat na pana premiéra, který mě pobavil tím, že jako příklady nezávislých úředníků ve své vládě uvádí poslance této Sněmovny, jako je pan Vojtěch nebo pan Ťok.
Já děkuji. Prosím pana poslance Munzara s faktickou poznámkou.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl také zareagovat na pana premiéra. Ono totiž to není úplně tak. Já také souhlasím se svým kolegou Stanjurou, že každý ministr by si měl přivést své náměstky. Považuji to za normální. Podívejte se na ministerstva, podívejte se třeba na MŽP. Já to nekritizuji. Nebylo tomu tak, není tomu tak ani dnes.
Také děkuji. A prosím pana poslance Benešíka v tuto chvíli s poslední poznámkou.
A my jsme byli v jedné jediné vládě za těch deset let. Byla to vláda Bohuslava Sobotky. A už tam rok nejsme. Nebo déle jak rok tam nejsme. Takže nevím, jak jsme mohli deset let rvát své lidi. Já předpokládám, že ten poslední rok nám nikdo nebude tvrdit nebo nikdo nebude věřit tomu, že jsme si někde rvali své lidi. No, a těch dalších zhruba pět let jsme na to neměli absolutně žádný vliv. Takže prosím, používejme korektní fakta.
Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Kupku. Prosím, vítejte v rozpravě.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dostal jsem se konečně na řadu se svojí řádnou přihláškou do obecné rozpravy. Já tedy mám za to, že vláda je výsostný politický orgán, že si nedovedu představit kromě Poslanecké sněmovny a Senátu něco ještě více politického, tak předpokládám, že ve skutečnosti to pořád politici jsou a politici to budou. Také jsme se dozvěděli, že ti, kteří tu byli před hnutím ANO, to zabetonovali. Nejvíc ze všeho zabetonovalo státní správu právě to, co jste přinesli v podobě zákona o státní službě. A zabetonování je tak dokonalé, že teď sami s tím bojujete a musíte to měnit, protože to tak opravdu nefunguje. Proto záleží tolik na kvalitě zákona o státní službě, protože dobře fungující státní správa je samozřejmě důležitá opora právního státu, tak aby žádosti lidí a nejrůznější správní řízení byly posuzovány opravdu správně, nestranně a kvalitně. To, co se ale odehrávalo a odehrává tou novelou, je opravdu vychýlení kyvadla do další úvrati, na opačnou stranu. Pevně doufám, že hlasování, ke kterému snad za malou chvíli dojde, aspoň zabrání tomu většímu zlu v podobě té na poslední chvíli prosazované změny. A pevně doufám, že k té senátní verzi, která toto opravuje, nakonec vy také najdete podporu a nedostaneme se úplně na opačné spektrum nebo do úplně opačné pozice.
Stahujete. Tím jsme vyčerpali všechny přihlášky písemné do rozpravy. První prosím paní senátorku.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla poděkovat za tu debatu, která tady zazněla, byť je třeba říci, že se zčásti týkala věcí minulých. A přiznám se, že mně to trošku přišlo, jako když si malí kluci vyčítají, kdo sebral balon a kdo ho kopl kam a který kam jinam. Stejně už se to nedá dešifrovat. Nejsou to zbytečně silná slova. V tomhle zákoně jde opravdu o hodně. A můžu říct, že jsem s potěšením tehdy přijala to, že jste před dvěma roky zhruba přijali zákon o státní službě. Opravdu se domníváte, že po dvou letech máme dost zkušeností pro to, abychom zákon novelizovali? Já jsem slyšela od řady státních úředníků, že to je příliš brzo, ale dobrá. V té novele jsou některé dobré věci, a proto jsem v Senátu říkala nezamítnout, ale jen to, co opravdu tam bylo na poslední chvíli, a podle mě ne správně, doplněno, tak to z toho vypustit. Víte, ta situace, která teď tady je, dokazovala, že před přijetím služebního zákona ten stav opravdu nebyl dobrý. Já jsem moc ráda, že byl přijatý služební zákon. Mezitím samozřejmě ministerstvo funguje. Jak dlouho může trvat soudní spor ve věci správní žaloby o odvolání státního tajemníka? No dva roky minimálně! A mezitím se samozřejmě dějí věci. Takže každý státní tajemník, který bude pod touto kuratelou, si to dobře rozmyslí. A teď ještě k tomu případu toho jednoho státního tajemníka.
To tady skutečně zaznívalo, ale pravda je trochu jiná. Jako prostředek se určil logicky zákon o státní službě. A pokud jde o pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího, tak za mnou nebyl ohledně spolupráce. Já mohu říct, že u nás ve výboru spolupracujeme napříč, nedělíme se na koalici a opozici. Myslím si, že tam umíme najít průsečíky napříč politickým spektrem. Takže chápejme i toto.
Tak nyní pan poslanec Bartošek. A abych to shrnul, mám ještě tři faktické poznámky po panu poslanci Bartoškovi.
Děkuji. Krátká reakce na pana předsedu Stanjuru. Ano, je to tak, jak to popisujete. Pro mě to byla tehdy velká lekce. A myslím, že bylo dobře, že jste tenkrát zvolili postup, který jste zvolili. To znamená, je to o tom, abychom skutečně klíčové zákony dokázali řešit napříč ve vzájemné shodě, protože jediné, co je důsledkem toho, že se nejsme schopni domluvit, je neustálá novelizace zákonů, změna pravidel a v podstatě neustálé upravování podmínek.
Podle jednacího řádu reaguji na poslední vystoupení pana poslance Bláhy. Já jsem připraven debatovat, ale musím debatovat s někým, kdo má nějaký pevný názor, pak se můžeme dohadovat. To je legitimní názor. Pak se podívám na hlasování. Tak já nevím, jste pro, nebo proti? Vy jste pro i proti dohromady. Nikdy dohromady. A ještě k tomu služebnímu zákonu. Jedna z věcí, kterou dlouhodobě kritizujeme a kterou jste si prosadili vy v bývalé vládní koalici, jsou ti tzv. političtí náměstci a ostatní náměstci. My jsme jasně říkali, a ten názor jsme nezměnili, že náměstci mají přicházet s ministrem, že si je má vybrat ministr. Ministr má mít právo přivést si spolupracovníky - a teď mluvím o náměstcích. My je všechny chápeme jako politické figury. Pod tím jsou ti úředníci, kteří mají být chráněni, ale ne náměstci. Na to jsme upozorňovali. Dneska sami vidíte, jak je to složité. Tady mluvíme o tom, jak byl odvolán - změna - aby se zbavil někdo nějakého náměstka .
A poslední, co jsem chtěl říct, je právě to, že pokud budeme politikařit, tak to ovlivňuje to nejdůležitější, a to je to podnikatelské prostředí, které tvoří ty hodnoty. Ono nejde jenom o tu státní správu. A tak to zatím zaznívá z každé strany a my jsme v tom úplně stejně jako vy. Děkuji.
Bylo to děláno společně, to hodnocení. To je první věc. A ta podstatná, když tady pan poslanec Bláha říkal, že chce dělat ty dobré věci. Tak vy se k tomu zákonu o státní službě dneska chováte. Kdo z vás to udělal?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den.